Ten řekl, že se nad tím zamyslí. Pane premiére, mám vaše slovo, že uděláte všechno pro to ve spolupráci se mnou, nabízím vám své síly, a s panem Dzurillou a připravíme společně nadstranicky takovýhle web, kde těm lidem konečně pomůžeme?
Pane premiére, máte slovo.
Nemusíte být jako útočný. Já jsem vás pochválil. Dzurilla má svoji kompetenci. Všechno řešíme. Já vás zvu na Úřad vlády, s panem Dzurillou si sedneme a určitě to má moji podporu.
Pan Sobotka skončil, a my jsme rádi, pan Kalousek skončí, a my jsme rádi.
Tím pádem tuto interpelaci... Počkejte, já ještě počkám, tady ještě docházejí někteří poslanci. Další interpelace je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Při hlasování číslo 269 toto bylo zamítnuto. Interpelace byla přerušena. Pokračujeme tedy v rozpravě.
Navrhuji tuto interpelaci přerušit do přítomnosti pana premiéra.
Každopádně interpelace je přerušena. Při hlasování číslo 269 toto bylo zamítnuto, interpelace byla přerušena. Není pan předseda Stanjura, takže interpelace propadá. Při hlasování číslo 269 toto bylo zamítnuto, interpelace byla přerušena. Při hlasování číslo 269 toto bylo zamítnuto, interpelace byla přerušena.
V rámci odpovědi mi bylo sděleno, že většina sil, tedy pokud jsem to správně pochopil, možná to pan ministr lépe specifikuje, jsou v tuto chvíli soustředěny většiny sil na boj s covidem a soustředěny na zastavení jeho šíření.
To jsme nikdy nezpochybňovali. Otázka je, do jaké míry to narušuje naši bezpečnost nebo nenarušuje. Jednoznačně jsme si odpověděli, že to nenarušuje. A protože to bude nižší, tak je pravděpodobné, že to množství, které máme, nám nepochybně zvýší ten počet dnů.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dnes trvá kritická situace tohoto oboru již sedm měsíců. Ne tedy několik dnů nebo týdnů, ale plných sedm měsíců. Sedm měsíců, ve kterých je většina cestovních agentur téměř bez příjmu. A podle odhadů a současného stavu se dá předpokládat, že tento stav zdaleka nekončí. Můžete mi prosím říci, jakým způsobem ministerstvo vypočítalo výši podpory a jak máme vnímat ono až do výše? Znamená to, že mohou některé subjekty dostat méně? Jaká tedy budou kritéria a podle jakého klíče se bude podpora rozdělovat? To je ale úplně mimo realitu, protože většina smluv byla převedena do voucherů nebo došlo ke změně termínů zájezdů. Navíc od konce února 2020 už prodej neprobíhá a nevznikají nové smlouvy. Taková pomoc je potom pouze mediální, nikoliv faktická. A v případě průvodců je vládní pomoc vázána na podmínky, které jsou dle mého diskriminační. Nakonec se ptám, jakým způsobem byla stanovena celková suma 500 milionů korun, alokovaná na všechny zmíněné kompenzace.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže prosím, aby úředníci, co to budou zpracovávat, odpověděli ideálně mně i jemu v jednom dokumentu, ať nemarní čas zbytečně navíc.
Dobrý den, děkuji za slovo. To na jednu stranu řeší mzdy u zaměstnavatele, ale na druhou stranu bohužel pokračuje v nesystémové a populistické politice stejné odměny s prací i bez práce. Jednou z možností, jak rychle a jednoduše pomoci, by mohlo být spuštění Antiviru C, odpuštění plateb sociálního pojištění. Bohužel byl tento nástroj v červnu schválen s parametry, které byly nastaveny tak, že na tuto podporu nemohly dosáhnout skutečně postižené firmy, protože jednoduše nebyly schopny dodržet požadované parametry výše mezd a udržených pracovních pozic. Dalším nespravedlivým parametrem bylo nastavení limitního celkového počtu zaměstnanců.
Kompenzační bonus, ten výpadek příjmů, který pro obce byl, a pro kraje, jsme museli vybojovat ze Senátu a krajům jste to absolutně nenahradili. Takže prosím, kdo tedy tady bojuje o peníze pro samosprávy?
Víte, zase jste řekla nepravdu, protože my jsme krajům dali podstatně víc, než jste navrhovali. A obce a města taky dostaly podstatně víc, než vy jste navrhovali. Takže to není pravda. A já jsem o tom jednal s panem Běhounkem, který je úřadující šéf všech krajů. A byla to dohoda a všichni byli spokojeni. Já sám svojí urputností.
Děkuji.
Vážený pane premiére, chtěl jsem se na vás dnes obrátit ve věci obsazení postu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za to, že vláda se rozhodla vyslyšet naši výzvu k uspořádání otevřeného výběrového řízení. Myslím si, že je to správný a důležitý krok k obnovení důvěry v rozhodovací činnost tohoto úřadu. A chtěl jsem dnes interpelovat podmínky tohoto výběrového řízení, které vláda odsouhlasila v pondělí a které podle mého vylučovaly drtivou většinu možných zájemců ze soukromého sektoru, a to požadavkem na dvojitou bezpečnostní prověrku, kdy ta prověrka ve věci důvěrné musela být doložena již předem, přestože potom bude požadována ještě prověrka ve věci tajné, ta by však byla požadována až k momentu jmenování. Nemám dalších otázek.
My jsme vyhověli vašemu volání a apelům neziskových organizací a dneska vláda to schválila. Takže není s tím problém, je to schváleno, je to na webu a soutěž může proběhnout podle toho, jak jste si to přáli.
Není tomu tak. Můžeme tedy tuto interpelaci ukončit a budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Radka Kotena ve věci léčby covid.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi bych, zde opět s časovým odstupem, který tady je od mé poslední interpelace, se opět zeptal, jakým způsobem vláda nyní v této složité situaci bude využívat dostupná antivirotika, která jsou dostupná sice mimo naši republiku, ale zda uvažujete o dovozu těchto antivirotik. Protože podle studií, které jsou momentálně dostupné z Japonska, z Číny, z Ruské federace, kde se mimochodem už vyrábí generikum léku Avigan, což je širokopásmové antivirotikum, a zabírá u lehčích případů nebo v případě, že je člověk pozitivní, tak tu pozitivitu dokáže za tři až za čtyři dny změnit v negativní.
Pan premiér se chystá na odpověď. Pane předsedo, prosím, máte slovo.
Já samozřejmě nejsem ani lékař, ani epidemiolog, ale vy jste tu interpelaci tedy směřoval i panu ministrovi zdravotnictví, tak já předpokládám, že na to odpoví. Samozřejmě obecně lze říci, že léčebné postupy se řídí poznatky, které k danému onemocnění máme, a jedná se tedy zejména o léčbu virového onemocnění jako takového a dále léčbu symptomatickou. Dokonce musím říct, že jsem byl velice překvapený, když jsme zatím všichni vnímali, že Remdesivir z laboratoří Gilead v Kalifornii to řeší. Takže já to samozřejmě sleduji. Nevím, jestli přijde pan ministr Prymula, aby vám na to odpověděl. Já ho určitě budu informovat. Samozřejmě lékaři v těchto chvílích, když bojují skutečně o životy našich spoluobčanů, nemají na to úplně čas. Mluvilo se o nějakých klinických studiích u toho Isoprinosinu, tam se vlastně řeklo, že se to nevyrábí.
Děkuji.
První věc je ta, že je celá řada zemí, které rovněž nemají těch 90 dní, ale to bych ani nijak nezpochybňoval, ale ta logika vyplývá ještě z něčeho jiného. Správa hmotných rezerv zde není proto, aby zásobovala nebo pomáhala komerčnímu sektoru. Co to vlastně fakticky znamená, a dávám to trošku do souvztažnosti třeba s těmi ochrannými pomůckami, kdy jsme začali všichni vnímat trošku jinak i význam Správy hmotných rezerv, a někdo si to velmi špatně vykresluje, že Správa hmotných rezerv je tady od toho, když někdo, například kraje nebo například, já nevím, ministerstva projeví zájem o ochranné pomůcky, tak tady bude Správa hmotných rezerv. Nikoliv. To znamená, komerční zásoby ropy u všech těch hlavních hráčů, kteří zde jsou. Co tím fakticky říkáme?
Víte co? To, jak to mají v jiných zemích, tím bychom se asi opravdu při debatě o bezpečnosti České republiky neměli zase tak jako trápit. Podle státní energetické koncepce má stát tyto zásoby mít. Státní energetická koncepce je důležitý a závazný dokument. Vláda v tuhle chvíli naprosto tvrdě tlačí výstavbu jádra podle stejné státní energetické koncepce, takže ta koncepce přece jednou tak jako možná platí trošku nebo není to tak důležité, a jednou platí strašně moc.
Děkuji. Pan poslanec Lukáš Černohorský vystoupí v rozpravě.
A to bylo docela dlouho.
To jsou dvě různé věci a v tom principiálně nelze nesouhlasit. To je na Správě hmotných rezerv, jakým způsobem si nastaví tu strukturu těch zásob, které tam jsou. V tom je ten úhel pohledu zodpovědnosti, jakkoliv možná s vámi souhlasím, to není úplně nejčistší z toho úředního úhlu pohledu. Nicméně to už je o Správě hmotných rezerv, o komunikaci s těmi komerčními partnery, aby si prostě monitorovala, kolik čeho na tom trhu je potřeba. Z našeho úhlu pohledu je to o objemu a o těch zdrojích, které do toho dáme, a to si myslím, že ta diskuse je relevantní.
Prosím, máte slovo.
Je to prostě politické rozhodnutí, které řekne, jak ty zásoby mají vypadat, jak máme být na tu krizi připraveni a SSHR je už vykonavatel toho rozhodnutí.
Pan ministr bude odpovídat.
Teď řešíme, jestli alokovat více peněz do něčeho, co není nezbytně nutné. To je to, celá ta diskuse, která kolem toho je. Já nevím opravdu, co je na tom tak nelogického.
Já tedy žádám o vyslovení nesouhlasu s interpelací a tam potom pan vicepremiér může případně doplnit ty údaje, které mi tady slíbil, že mi zašle.
Pokračujeme tedy v rozpravě.
Polovina zemí Unie to přijala a jdou správným směrem. A já vás ujišťuji, že budu pokračovat ve svém úsilí přesvědčit ostatní vlády. A já také tady stojím, abych přesvědčil tu naši vládu, že bránit setkání nesezdaných partnerů ve chvíli, kdy máme strašné počty, jedny z nejhorších, a bránit na základě usnesení, které má bránit zavlečení té choroby, je prostě totální nesmysl.
Děkuji. Pan ministr chce odpovědět. Prosím, máte slovo.
Tak z hlediska logiky věci na to není co říci.
Týkala se omezování dopravy oproti zdraví cestujících. V rámci pozitivní spolupráce objednavatelé dopravy, tedy obce a kraje, vládě vyhověli a rozsah veřejné dopravy v závazku veřejné služby byl omezován jen minimálně. Bylo však jasné, že dojde ke značnému úbytku cestujících, a tím pádem k radikálnímu propadu příjmu z prodeje jízdného. Na rozdíl od solidárních krajů a obcí nyní kritizujete Ministerstvo dopravy za to, že omezuje spoje v dálkové železniční dopravě, protože se cestující budou více shlukovat, což je z hlediska pandemie nebezpečné. A co uděláte pro to, aby nyní Ministerstvo dopravy neškrtalo spoje veřejné dopravy proti vaší vůli, tedy proti vůli ministra zdravotnictví?
Děkuji.

To má ale limitace.
Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku, kterou položí. Prosím, máte slovo.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Takže děkuji za to, pokud tam bude nějaká komunikace v rámci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy, za to, že by mohly být nějakým způsobem kompenzovány tyto výpadky, i když je to v kompetenci samospráv.
Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně. Tato strohost a přísnost pravidel programu Antivirus bez možnosti opravného prostředku a dovolání popírá základní cíl podpory, a tím je rychlá pomoc firmám v době restriktivních opatření. Zpětné vracení podpor by mohlo vést až ke krachu takových firem. Proto jsme ve výboru pro podnikatelské prostředí na vás apelovali, abyste byla tolerantnější při administrativním pochybení na straně žadatelů a ministerstvo hledalo nástroje, jak netrestat žadatele právě za administrativní pochybení. Často se jedná o žadatele, kteří neměli dosud zkušenosti se státními programy a jejich administrací, a stresové období může logicky vést k tomu, že žadatel udělá nějakou chybu a něco přehlédne. Chci zdůraznit, že to není pouze o tom, že firmy něco přehlédly. Je to i o tom, že jim podpora byla krácena třeba v následujících situacích, kdy jim bez avíza přišla podpora dříve, takže poslaly odvody státu až po jejím obdržení. Nebo jim byla podpora krácena proto, že ač vše vyúčtovaly v termínech, tak si jejich zaměstnanec přišel pro výplatu, která byla provedena v hotovosti, až později. Paní ministryně, to je pak taková pomoc k ničemu, když na základě takovýchto příkladů je krácena pomoc.
Děkuji za slovo. Protože komise i vaše ministerstvo zcela rezignují na průběžné a transparentní informování například formou zveřejňování podkladových materiálů a zápisů z jednání uhelné komise, nezbývá mi, než k zodpovězení důležitých otázek, které s činností uhelné komise souvisejí, využít dnešních interpelací.
Druhý dotaz dané interpelace řeší řízení krajských hygienických stanic včetně konkrétní KHS Moravskoslezského kraje v oblasti včasného informování a spolupráce s dotčenými subjekty při přípravě mimořádných opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví.

K dotazu interpelace ohledně zvažování případných personálních změn v souvislosti s nedostatky při vydání předmětného mimořádného opatření KHS bylo paní poslankyni bývalým ministrem písemně odpovězeno, že pan ministr neuvažuje o personálních změnách na KHS. S ředitelkou KHS, tak je konstatováno výše, nalezli konsenzuální náhled na řešení souvisejících problémů v budoucnu. V reakci na poslední otázku interpelace informuji, že ministerstvo činí systémové kroky k zajištění informovanosti představitelů samospráv o počtech nakažených a o připravovaných opatřeních.

To znamená, to jsou tyto informace.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi. A kolegyně Kovářová nemá žádný návrh, takže můžeme považovat tuto interpelaci za ukončenou.
Já bych navrhla, aby tato interpelace byla přerušena do přítomnosti pana ministra.
Dobře, děkuji, poznamenávám si. Dalším tiskem bude odpověď předsedy vlády Andreje Babiše na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanosti samospráv. A jsme ve stejné situaci jako předtím. Takže požádám paní kolegyni Kovářovou, jestli navrhuje znovu přerušení do přítomnosti pana předsedy vlády.
Opět navrhnu přerušení do přítomnosti pana premiéra. Ano, navrhuji přerušení do přítomnosti paní ministryně. Ano, také navrhuji přerušení do přítomnosti pana premiéra.
Ještě jednou zagonguji.
Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás stručně informovala o předložené dohodě o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, označovaného jako IGA. Pro Českou republiku jako členský stát mimo bankovní unii tak v současnosti nevyplývají z uzavření IGA žádné další povinnosti. IGA je však relevantní i pro státy, které se bankovní unie zatím neúčastní. IGA také upravuje postup pro případ budoucího přistoupení nového člena do bankovní unie či případné vystoupení člena z bankovní unie. Dotýká se tedy věcně i postavení nečlenů bankovní unie, proto se Česká republika aktivně zapojila do procesu vyjednávání textu dohody a stala se také jejím signatářem. Ratifikační proces v IGA prakticky probíhá již od roku 2014, kdy byla poprvé předložena Parlamentu České republiky. IGA je proto nyní Parlamentu předkládána znovu. Senát již svůj souhlas udělil a já budu velmi ráda, když jí Poslanecká sněmovna vysloví svůj souhlas. Připomínám, že ratifikaci dokončily již všechny signatářské státy s výjimkou České republiky, Dánska a Polska.
Výbor pro evropské záležitosti měl zpravodajem pana poslance Ondřeje Benešíka. Pan poslanec Benešík není přítomen, opět za výbor pro evropské záležitosti pan poslanec Bžoch. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
A rozpočtový výbor je posledním výborem, který se zabýval tímto návrhem. Zpravodajem je pan poslanec Tomáš Martínek.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, rozpočtový výbor přijal usnesení dne 18. března 2020, které zní:
Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.
Proto si myslíme, že tento návrh, který je zpracován, neodpovídá aktuální situaci a mohl by Českou republiku zavázat k některým věcem, které by pro nás do budoucna mohly být negativní. Případná dánská ratifikace v další fázi bude záviset na výsledcích pozdějších dánských rozhodnutí ohledně účasti v bankovní unii. Vzhledem k potřebě Dánska tuto výhradu si tam dát považuji i pro Českou republiku za docela problematické podobnou výhradu nepodat, pokud tedy nejsme přesvědčeni, že chceme být účastni bankovní unie.
Text celé dohody je liberální při zachování důležitých oblastí provozní bezpečnosti a ochrany letectví před protiprávními činy.
Prosím zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Karlu Šlechtovou, aby se ujala slova. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru poslance Petra Dolínka, aby se ujal slova.
Tato a následující smlouva je v tom novějším režimu, že to projednává i příslušně věcný výbor.
Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Návrh byl přijat. Takže s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Půjdeme k dalšímu tisku a jedná se o
Dovolte, abych pokračoval v dalších předložených dokumentech, tentokrát opět z Ministerstva dopravy. Sjednání dohody nevyžaduje žádné změny v českém právním řádu. Nebude mít dopad na státní rozpočet. Dohoda tak představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy, stanoví právní základ pro provozování leteckých služeb a dopravcům obou stran nabízí velmi dobré možnosti pro komerční využití.